Máme zde několik faktických poznámek.
Děkuji, že je možná ta reakce. Já nejsem lékař a mám v tuto chvíli tu možnost to nemístně zjednodušit, což by si Jirka Mašek nebo někdo další z ctěných kolegyň a kolegů lékařů nemohl dovolit. Ale byl jsem v té vládě osm let, byl jsem ve vládě, když skutečně jsme tady řešili covid, a tenkrát Adam Vojtěch byl tady podroben mnohokrát křížovým výslechům a až brutálnímu vydírání typu: Pane ministře, to si zařiďte, jak chcete. Máte roušky? Nejdou na světě sehnat? Přivezte si je z jiné planety, z Marsu, je to jedno, prostě sežeňte je. Určitě celá Evropa je dovážela. Když to dokážou v Polsku, je to třeba i tady.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, děkuji za slovo. Já mám tři poznámky k těm vašim dvěma vystoupením. My máme podle zákona možnost dovézt do České republiky i cizojazyčné obaly, to znamená i obaly, které nejsou v češtině, ty léky. A tímto mi na závěr dovolte, abych poděkoval zdravotníkům v levé části spektra, kteří tedy těmito šílenci nejsou.
Teď prosím pana poslance Králíčka.
Mluvil poměrně dlouze a obsáhle, za což mu dík, protože ta diskuse byla samozřejmě konstruktivní.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já se vaším prostřednictvím obracím na pana ministra, mám na něho dva dotazy.
Těmto osobám byl příslušný příspěvek naposledy zvýšen před sedmi lety v roce 2016 a jejich životní situace je více než zoufalá, zejména poté, co vláda od letošního ledna opět zdražila sociální služby pro osoby v prvním a druhém stupni závislosti. To je už opravdu likvidační a ještě markantněji to sníží kvalitu jejich životů a to bude mít vliv jednoznačně na negativní dopady a jejich zdravotní stav. V situaci, kdy se rodiny s malými dětmi, a zejména tam, kde se jedná o rodiče samoživitele, především matky, propadají ve velkých počtech pod hranici příjmové chudoby, přicházejí o úspory a hrozí jim pád do dluhové spirály či exekucí, považuji zvýšení rodičovského příspěvku za nezbytně nutné. Už včera bylo pozdě. Je už asi nadbytečné říkat, že pětikoaliční poslanci tento návrh SPD opět nepodpořili. Dámy a pánové, můj výčet by mohl být jistě ještě obsáhlejší. Mohla bych hovořit o agendě sociálních služeb, pěstounů, péče o ohrožené děti, kolabujících úřadech práce a tak dále. Její pracovní rychlost se nepřibližuje ani rychlosti pohybu šneka ve vysoké trávě. A nepomáhá slušným a pracujícím občanům a firmám, kteří pomoc naléhavě potřebují. Nezaslouží si naši důvěru a také jí mít nebude. Děkuji za pozornost.
A další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Vondráček.
To si asi nepřál nikdo. Já to beru sportovně, zkrátka zorganizovali jste se, vymysleli jste parlamentní techniku, jakým způsobem nepustit opozici ke slovu. Do sedmi hodin jste včera obstruovali pomocí projevu ministrů, na které nebylo možné reagovat, a dneska se to víceméně s těmi projevy opakovalo. Jestli je to opravdu cesta tím správným směrem. A já už jsem tady říkal tu svoji historku s Janem Farským v minulém volebním období, kdy jsme se dohodli na zipu. První vystoupil Petr Fiala, druhý Andrej Babiš a pak se měl dělat zip, akorát já jsem ten zip načal tím, kdo se přihlásil první, a to byla Alena Schillerová. Vy jich máte mnohem víc dnes. Ach, to nešťastné střídání vlád. Tahle schůze opravdu není o tom, že bychom dělali nějakou kampaň. A určitou matematickou shodou okolností je tady pohodlná většina 108, mimochodem, s mnohem lepším volebním výsledkem. Premiér Topolánek měl pouhých 100 mandátů. Já myslím, že vás to pomalu dohání, a dohání vás to i v tom veřejném prostoru. A já už jsem o tom tady podrobně hovořil.
To jsou data Českého statistického úřadu. Opět to není žádná dezinformace, nevymýšlím si a cituji z veřejně dostupných zdrojů. Životní úroveň pracujících Čechů tedy klesla o desetinu. Prosím vás, já tady cituji ekonomické experty, kteří se vyjádřili pro Českou tiskovou kancelář. Neříkám to, že je to můj názor, i když s tím jejich názorem souhlasím. Tak jenom abyste zase tady neříkali něco, co není pravda. Vláda si s touto situací vůbec neví rady a namísto snahy o její efektivní a funkční řešení šermuje výhrůžkami o zvyšování daní, zvyšování věkové hranice pro odchod do starobního důchodu a o krácení rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku. Co se týče výroku o zvyšování daní, vláda všemožně mlží a snaží se tyto své úmysly zakrýt alibistickými frázemi o tom, že toto zvyšování bude rozpočtově neutrální, že se nezvýší celková daňová kvóta, anebo že se zvýší jen o některé daně. Přitom když se podíváme na výroky vládních představitelů, co se týče zvyšování daní, podrobněji, uvidíme, že ministr Stanjura hovoří, a to už docela konkrétně, o zvyšování DPH a ministr Jurečka o zvyšování daně z příjmů formou zvýšení a rozšíření daňové progrese, o zvyšování spotřebních daní a o zvyšování majetkových daní, konkrétně o zvýšení daně z nemovitostí. Samozřejmě to jsou jenom ty špatné daně, nejde vůbec o zvyšování daní. Jenom z vašich kapes ubereme trochu víc peněz. A jsou tu i další nekompromisní statistiky. Jedná se o mléko, mléčné výrobky, mouku, cukr, tuky, vejce, vepřové maso. My jsme tady před pár hodinami slyšeli pana ministra zemědělství. Myslím, že to bylo proto, že měl povinný projev, který tady řekl, a z toho projevu jsem si zapamatoval několik vět, které rozhodně nejsou vytržené z kontextu. Pan ministr zemědělství řekl, že z hlediska potravin vznikla nějaká panika a díky té panice že se zvýšily ceny, ale že už se to všecko upravuje, protože panika opadává a ceny také opadávají. Tak já se vás chci zeptat i na základě toho, co jsem tady četl, když půjdete do jakéhokoliv supermarketu, obchodu, jestli stejně tak jak opadává panika, opadávají ty ceny, protože o tom se tady bavíme. Ti lidé kašlou na paniku. A opět, jak na to reaguje ministr zemědělství? Jaké návrhy zákonů nebo podzákonných norem, jakou připravuje pomoc zemědělcům a potravinářům? Upřímně řečeno, lze to jen velmi těžko hodnotit, protože k této situaci za rok jeho působení ve funkci nelze dohledat jediný použitelný výrok. Činí, jak víme, 15 %, zatímco v sousedních zemích je mnohem nižší. Takže my jsme z hlediska daní, co se týče potravin, úplní exoti. Fialova vláda za celý rok své existence nepřikročila k jedinému regulačnímu ani jinému opatření, kterým by ulevila a pomohla těžce zkoušeným zemědělcům, potravinářům, spotřebitelům. Kromě opakování výroku, že trh to vyřeší, až panika klesne. Spěju ke konci. Nedokážete řídit náš stát. Nedokážete pracovat ve prospěch občanů České republiky. Zhoršili jste ekonomickou a sociální situaci prakticky ve všech oblastech, ohledech i parametrech. Co říct závěrem? Odejděte prosím a nechte nás pracovat.
Nyní jsou na řadě dvě faktické poznámky.
Pan předseda se tady podivoval nad tím, že vystupovali ministři.
Prvním krokem je definice těch výzev, které jsou před námi. Je to určitě změna klimatu, to je určitě velká výzva, velké téma, ale i vysoká odpovědnost k budoucím generacím. Musíme reagovat jak na straně mitigace dopadů změny klimatu, tak na straně adaptace na tyto změny. A protože jsem organizovala konferenci s Akademií věd právě na toto téma, tak vím, že naši vědci mají mnoho výsledků, které nám pomohou řešit tuto velkou výzvu. S tím možná souvisí i energetická transformace. Probíhá samozřejmě v souvislosti s Green Dealem už řadu let. A zase, Rada vlády udělala analýzu výsledků aplikovaného výzkumu v této oblasti, má celou řadu doporučení a návrhů pro Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zase jsem přesvědčena, že jsou to naši vědci, kteří nám tuto nesnadnou výzvu mohou pomoci řešit. Další z oblastí, která je před námi, je stárnutí populace. Je to díky našemu skvělému zdravotnictví. Ale současně dojde k demografickým změnám. Bude se zvyšovat podíl lidí, kteří budou v důchodovém věku, oproti těm, kteří budou v pracovním procesu. Budou se zvyšovat nároky na naše zdravotní a sociální systémy a musíme být na tuto otázku připraveni. A zase jsou to naši vědci, kteří nám mohou pomoci i tuto výzvu řešit. Neméně důležitými oblastmi je připravenost na výzvy, jakými jsou a byla krize spojená s koronavirem. Samozřejmě s tím, co jsem hovořila, souvisí i celková transformace ekonomiky, digitalizace, zavádění nových technologií, jako je umělá inteligence, kvantum, ale nakonec i jedna z výzev, která je před námi, a to je zachování důvěry v právní stát a demokracii jako takovou. Všechny tyto výzvy, které budeme řešit a řešíme, musíme řešit ve spolupráci s našimi vědci napříč obory a jenom tak to zvládneme řešit. V této souvislosti bych chtěla ocenit Akademii věd, která již od roku 2014 rozvíjí Strategii AV21 právě na podporu řešení aktuálních společenských výzev, a to promyšlenou formulací výzkumných programů založených na spolupráci oborů a institucí napříč jednotlivými pracovišti. Je to někde uprostřed pelotonu a určitě je naší rolí, abychom posílili financování vědy a výzkumu. V obou letech se podařilo navýšit tyto prostředky, a to v roce 2022 o 700 milionů, které směřovaly především na posílení institucionální podpory DKRVO pro Akademii věd a vysoké školy, a v roce 2023 to bylo asi 850 milionů také z velké části na posílení institucionální podpory, která by například měla směřovat na podporu excelence, na podporu práce s lidskými zdroji. Ale vím, že ta situace byla velmi náročná, že jsme měli vysokou inflaci, že jsme všichni řešili vysoké ceny energií. Jak jsem říkala, usiluji o posílení institucionálního financování tak, jak nakonec bylo domluveno už za předchozí vlády v memorandu mezi vysokými školami, Akademií věd a státem. Základní otázkou je však také využívání takzvaných komunitárních zdrojů. Komunitární zdroje jsou peníze, které jdou z Evropské unie, nejsou však alokovány pro jednotlivé státy. A tady bych chtěla říci, že bez ohledu na to, která vláda je u moci, tak jsme dlouhodobě velmi neúspěšní ve využívání těchto zdrojů napříč jednotlivými oblastmi. V případě vědy a výzkumu hovoříme především o programu Horizont. Uvedu některé příklady. A proč je pro nás velmi důležité využívat tyto zdroje? Nejenom proto, že nám pak chybí, je to velká škoda zejména u některých programů, ale i proto, že operační programy, tak jak je známe ještě v tomto programovacím období, do budoucna nebudou. Například tím, jako to dělali Španělé nebo Portugalci, kteří vlastně tu strategii postavili na tom, že nominovali více hodnotitelů, a to byla cesta, jak vlastně potom zvýšili svou úspěšnost. Protože Evropská komise podporuje to, aby i ti hodnotitelé sdíleli tu svou dobrou praxi s budoucími žadateli. To je opravdu velký potenciál pro zlepšení a myslím si, že je to nevyužitá příležitost. Nakonec je to jeden z těch nástrojů podpory excelence, jak jsem již zmiňovala. Musíme toho tak dosáhnout především podporou a hledáním nástrojů nepřímé podpory. V současné době pracujeme na vyhodnocení toho jednoho jediného nástroje, který máme, a to jsou daňové odpočty. Z toho naprosto jasně vyplývá několik věcí, že ta účinnost je větší u malých a středních firem.
Jestli jsem dobře pochopila, pan místopředseda se hlásí s faktickou.
Ale každý z nás už v politice nějakou chvíli je a dobře víme, že v politice jde i o jisté načasování. To zas mě nepodceňujte.
Jsem ráda, že tady vidím pana premiéra, protože zrovna tato otázka by mohla směřovat přímo na něj, protože on sám je politolog a jistě mně poradí a řekne mi svoji odpověď na moji otázku.
Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan premiér Fiala.
Já bych neradil opozici a nebudu radit opozici, ale určitě svoje studenty bych vedl k tomu, aby všichni respektovali pravidla parlamentní demokracie. A k těm pravidlům nepatří jenom ta pravidla psaná, ale i ta pravidla nepsaná. Taky bych studentům řekl, že jsou vládní strany, které se snaží respektovat práva opozice, proto například zařazují pravidelně opoziční okénka, snaží se prostě projednávat body v určitém pořadí, zatímco jsou vládní strany, které opozici úplně ignorují a opozice se není schopna třeba rok dostat k projednávání svých návrhů. To jsme tu taky zažili a nebyly to ty vládní strany, které jsou dnes ve vládě. Takže měřme všem spravedlivě. Dívejme se také na vlastní chyby a snažme se společně, pokud máte tu vůli pěstovat parlamentní politickou kulturu. Já jsem tady poslouchal, co tady říkal pan poslanec Juchelka. Možná to vyjadřuje postoj i vás ostatních z hnutí ANO. A pak mě teda zajímá, jaký vlastně je? Tak to se vám nemůžeme zavděčit nikdy. My se vám zavděčit nechceme.
Ty zákony mají číslo jednací, nebo ne jednací číslo, ale číslo v systému mnohem nižší, než vy tam dáváte svoje zákony, to znamená, že vaše zákony předřazujete zákonům opozice. A vy říkáte opoziční okénko. To je fajn. Ale když se podíváte, kdy bylo naposledy opoziční okénko? Jednou? Já už nevím. Opravdu to byl tak malý počet, že už si to ani nepamatuju. Proč si opozice nepožádá o mimořádnou schůzi, vždyť tam můžeme diskutovat? Diskutují tam jenom ti, co mají přednostní právo, protože vy neschválíte ten program. Takže mimořádná schůze - zero, nula, nic. Takže kde máme diskutovat? Řekněte mi tu platformu, kde my s vámi máme diskutovat?
Nebyl schválen program. Slušnost je také jednou právě z těch demokratických hodnot. Protože já v tuto chvíli tady nevidím paní ministryni Černochovou, pana ministra Jurečku. Já si vybavuji, když to bylo v tom covidovém období, kdy tady stál opravdu Adam Vojtěch celou dobu a vysvětloval očkování, očkovací centra, vakcíny, zdravotnické pomůcky, roušky. Vy jste se ho na cokoliv mohli ptát, on vám odpovídal.
Prosím.
Nestěžuji si, pane premiére. Vy a většina členů vaší vlády se včera přihlásila s dovětkem "před otevřením rozpravy".
Jedná se určitě o projekt s velkým mezinárodním přesahem a vysokou uměleckou přidanou hodnotou. Na tento projekt stát poskytne 600 milionů korun v letech. Nicméně, dámy a pánové, toto jsou tři akce, kde finanční rozsah je v kontextu investičních výdajů státního rozpočtu malý. Je zde problémů celá řada. Ale moji předchůdci nikdy nezadali jasnou aktualizaci těchto projektů, to se musí uskutečňovat v současné době, a důsledkem je to, že zdaleka finanční prostředky v tomto investičním programu nepokrývají ani ty nejzákladnější potřeby. My v současné době pracujeme na jejich revizi, stanovujeme priority. Hlavní prioritou, o níž jsem rozhodl, je výstavba depozitáře Národní galerie v pražských Jinonicích. Máme v řadě našich organizací zásadní investiční projekty. A je úkolem mým, abychom dokázali přesvědčit vládu o tom, že je zapotřebí zajistit nemalé investiční prostředky na tyto akce. Liché jsou kritické hlasy, které tvrdí, že kulturu tato vláda nepovažuje za významnou prioritu. Popravdě řečeno, jsem potěšen tím, že těch hlasů je stále méně a méně, protože čísla na letošní rok hovoří zřejmě. Je zjevné, že kultura není v očích vlády pouze jednou z malých kapitol. Investiční i provozní prostředky i prostředky věnované na vnější podporu toto ukazují a určitě bude naším cílem pokračovat tak, abychom naplnili to, co je v programovém prohlášení vlády. Věřím i ve větší podporu mecenášů, abychom naplnili to, jak jsem zmiňoval, že kultura spojuje. Nyní bych se, dámy a pánové, věnoval problematice filmových pobídek. Hovořil jsem o nich ve svém vystoupení v kontextu financí. Nyní si zaslouží podrobnější věcné vysvětlení. Filmové pobídky a filmový průmysl je klíčovou prioritou naší vlády. Mimo jiné z toho důvodu, že, zjednodušeně řečeno, je Česko v tom dobré. Jsme opravdu dobří. Filmový průmysl, filmoví profesionálové, kteří v této branži v Česku působí, jsou velmi vyhledávaní a úspěšní a i z toho důvodu jsme považovali po nástupu na ministerstvo tento segment za zásadní. Zjednodušeně tedy řečeno, filmové pobídky byly zastaveny. Problém byl nejenom v absolutním nedostatku peněz, ale také v tom, že se málo reflektovalo to, jak se trh v této oblasti proměnil. A Ministerstvo kultury prostě tento fakt systémově zanedbalo. Z toho důvodu, když nebyl dostatek peněz, se najednou systém stál nepředvídatelný a investoři začali uvažovat o tom, že by Česko opouštěli. My máme mimochodem tu hranici filmových pobídek v porovnání s některými evropskými státy nižší, ale oněch našich 20 % výrazně vyrovnává to, že jsou tady filmoví producenti zvyklí na profesionální práci, skvělé lidské zdroje, přehledné prostředí, a proto tady byli ochotni investovat do doby, než se začalo ukazovat, že ten státní model podpory tohoto průmyslu přestává fungovat. Bylo tedy zapotřebí vyřešit, jakým způsobem se tento systém má znovu uvést v chod, jak pokrýt závazky z minulosti a jak dospět k dobrému řešení. Klíčovou roli tady sehrála Asociace producentů v audiovizi. Díky jejímu představiteli Vratislavu Šlajerovi, jeho kolegům a intenzivním vyjednáváním a datům, která nám oni poskytli, jsme získali dobrý podklad pro vyjednávání s vládou. A já jsem velice rád, že se toto podařilo. Ten byl důležitý proto, kdy třeba jedna seriálová řada byla schopná nakonec odčerpat řádově set milionů korun, několik stovek milionů korun. Dnes je ta výše stanovená na 150 milionů korun, ale je to jenom nějaké meziřešení. V současné době se připravuje novela zákona o audiovizi, ve které budu hovořit ještě v problematice legislativy. Jenom připomenu, že tedy máme cíleně směřovat nejenom k podpoře filmových pobídek, ale i dalších oblastí kinematografie. Zavedení stropu na projekt a fixace rozpočtu vedly k tomu, že když Státní fond kinematografie v letošním roce pobídky otevřel, tak přijal při rekordním rozpočtu rekordní počet žádostí o registrace.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokračujeme v projednávání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky. S přednostním právem je přihlášena paní ministryně Helena Langšádlová.
Věda, výzkum jsou prioritou naší vlády a tím důvodem je to, že úroveň vědy a výzkumu má zásadní vliv na to, jak se bude vyvíjet naše hospodářská politika, ale i na to, jak se nám daří a bude dařit řešit významné společenské výzvy, které jsou před námi. Někdy se říká podle studií, že více než jedna polovina hrubého domácího produktu na hlavu mezi jednotlivými zeměmi se dá vysvětlit kvalitou lidského kapitálu. A kritickou součástí tohoto lidského kapitálu jsou lidé ve vědě. Chci rozvíjet některé nástroje, které již máme, nebo i zavádět nové. Je zřejmé, a k tomu se ještě vrátím, že nevyužíváme celého potenciálu, například zdrojů Evropské unie ERC grantů. Chci podpořit řešení otázek transferu i v novém zákoně, který připravujeme v současné době, ale i posílit hodnocení transferu a aplikovaných výsledků vědy v modulu 1 metodiky hodnocení. Zásadní je však i změna paradigmatu. U nás je potřeba změnit paradigma. Velmi často se setkávám se zástupci vysokých škol či Akademie věd, kteří říkají no, my ten transfer raději neděláme, protože by nás někdo mohl nařknout, že nejednáme s přístupem řádného hospodáře. A my to paradigma musíme změnit. Protože v těch zemích, kde vidíme rozvinutý transfer, jsou nakonec i tyto aktivity významným příjmem výzkumných organizací. Proto, jak jsem říkala, bude transfer jedním z témat připravovaného zákona. Chci k tomu přispět i tím, že budeme upravovat související zákony a budeme vyzdvihovat i dobrou praxi, a na tom už pracujeme. Například jsme dělali velkou konferenci s Transferou a s dalšími subjekty. Vím, že forem transferu může být celá řada a některé docela dobře fungují. Je to smluvní kolaborativní výzkum.